Je to úplně plýtvání silou.
Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kobzu s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Gajdůšková a poté pan poslanec Nacher. Prosím, já vám potom přidám čas. Není tady slyšet. Ať se prosím slyšíme v tomto posledním čase na projednání tohoto tisku.
Kdysi jsem se setkal s definicí toho, co to znamená civilizace. A uvědomme si, že z této Sněmovny postupně padají zákazy a zákazy a zákazy a omezujeme naše občany. Takže já si myslím, že bychom měli být velmi opatrní v tom, co budeme dál zakazovat, protože jsem přesvědčen, že řada našich občanů velice pečlivě -
Prosím, pokračujte. Já také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Gajdůškovou, připraví se pan poslanec Nacher.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, fakticky jenom k tomu. To je jedna logika věci. A druhá logika věci je - my jsme se tady bavili o alkoholu. My dáváme jasně najevo, pokud tento návrh projde, že alkohol je v pořádku, že nám nevadí!
A nyní pan poslanec Nacher a poté pan poslanec Kalous s faktickými poznámkami.
Dámy a pánové, pěkný večer. Já jsem spíš pro ten liberálnější přístup a řeknu tady argument, který tady ještě nepadl. Dám příklad. Tak tady všude na západ od nás je nějaká tolerance.
A mě velice mrzí, že když se hovoří do médií, tak všichni strašně podporují zkrácené úvazky, ale pak, když je reálná možnost s nimi něco udělat a opravdu tedy pomoci tomu, aby jejich nabídka v České republice stoupala, tak to nikdo nechce podpořit ani na program. Přijde mi to jako rozpor mezi slovy a činy a mrzí mě to. Ale to, že musí platit za zkrácený úvazek vyšší odvody, než by bylo spravedlivé, tak to už je mnohem, řekněme, funkčnější opatření. Dopady do zaměstnávání těchto lidí jsou opravdu velké a mělo by se s tím podle mého názoru začít, protože ta debata určitě nebude jednoduchá, toho jsme si všichni, kdo ji už zažíváme nějakou dobu, vědomi. Myslím si, že to si nikdo z těch zúčastněných, kterých se to týká, nezaslouží.
Než dám slovo s faktickou poznámkou panu poslanci Romanu Sklenákovi, tak přečtu dvě omluvy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem na to hrdý, že máme tak dlouhou rodičovskou dovolenou. Ta výhoda spočívá právě v tom, že si každá žena může vybrat, jestli chce z porodnice jít rovnou do práce, anebo jestli chce být s těmi dětmi. Pochopte to prosím. A druhá věc. Ne, naopak. My zvedáme příjmy jak seniorům, tak rodinám s dětmi. Kdo je stavěl proti sobě, to jste byli vy, když jste seniorům snížili důchody.
Děkuji za přesné dodržení času.
O důchodech jsme tady mluvili v předchozích bodech dopoledne a já vám, pane kolego, chci připomenout prostřednictvím předsedajícího, že to byla i vaše paní ministryně, která na vašem sjezdu hřímala, jak za Kalouska byly ty důchody reálně vyšší. Tak si to najděte, klidně tu její citaci, pak si najděte ta fakta a pak tady povídejte něco o tom, že někdo důchody snižoval. Nikdo je nesnižoval, to za prvé. To je doslova lež. Snížení to rozhodně nikdy nebylo. A za nás to bylo víc. Tak to je jedna věc. Víte, některé věci jsou zdánlivou výhodou a ony se pak následně ukážou jako opravdu nevýhodou. Protože pokud znám její názory dobře a pokud se na nich nic nezměnilo, tak si troufnu tvrdit, že s vámi souhlasit úplně nebude. To není pravda. A ne všechny si to možná uvědomují.
Děkuji.
A některé to mají dokonce tak, že to není jenom pět let. Je to pět let plus další mateřská, takže deset let.
Paní ministryně má pravdu, že skutečně ta hladina hluku se nám tady zvýšila.
Paní poslankyně Kovářová hovořila o zdanění piva a vína. Samozřejmě že to zaznívalo i z úst ministra zdravotnictví, to nebudu zastírat. Důvod, proč jsme nepřistoupili ke zvýšení spotřební daně u piva a vína, je následující. To byly zásadní důvody, proč jsme do toho nešli. Daň z hazardních her a její zvyšování. Měli jsme přes 6 tisíc kvízomatů různých, možná větší číslo ještě. Dneska v celé řadě měst nemáme. Na Praze 2 - sedí tady paní starostka Černochová, jestli to říkám dobře, je to Praha 2? - tam dneska nemáme žádnou hernu, ani jednu. Protože vycházíme při povolování z názoru Ústavního soudu, že máme respektovat názor municipalit, jejich vyhlášky. To znamená, když ta municipalita nechce na svém území hernu, tak ji prostě nepovolíme. Máme tam celou řadu adiktologických brzd. A důsledek? Ale nikdy není pozdě. Byla jsem tady oslovována včera ze strany opozičních poslanců, jak je to s tím IT systémem, s tím AISG a s těmito věcmi. Ale v tuto chvíli vám řeknu stav, jaký je. Ono to není tak jednoduché, nestěžuji si, ale máme podepsanou smlouvu a děláme na tom. On tu uváděl celou řadu programů a celou řadu dalších věcí - a to jsou ty náklady, o kterých tady mluvil, 100 miliard, 60 miliard, 15 miliard. Znovu to opakuji. Dnes máme v šedé zóně tvrdý alkohol ve výši asi 3 %, to znamená, že díky těmto opatřením v podstatě šedou zónu nemáme. S cigaretami jsme na tom obdobně.
Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech. Já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech, budeme pokračovat. Připomínám, že na 14.30 hodin máme pevně zařazené body z bloku zákony vrácené a zamítnuté Senátem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych si dovolil navrhnout změnu programu dnešní schůze, a to velmi jednoduchou. Tak ještě jednou k bodu 11 dnešní schůze. Je to návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy a dalších. Já bych si dovolil navrhnout po dohodě s předkladateli zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegyně, vážený pane předsedo.
Jako další mám písemnou přihlášku pana poslance Čižinského. Pan poslanec Čižinský.
Bylo by to možné?
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já bych poprosil zařadit pevně po případném bloku třetích čtení v pátek dva body. Je to tisk 326, zákon o dráhách, a hned po něm 420, zákon o elektronických komunikacích.
Zařadit jako první v bloku třetích čtení...
Po bloku třetích čtení, pokud budou ještě v pátek, bloky z druhého čtení - 326, zákon o dráhách, a hned po něm 420, zákon o elektronických komunikacích z bloku druhých čtení.
Děkuji. To znamená, aby byly nejdřív vládní návrh o dráhách, potom 191 o dráhách a pak ta elektronická komunikace.
Vy navrhujete, aby 8 šel první. Pan poslanec Ferjenčík.
Případně jako bod jedna, pokud dětské insolvence neprojdou. A současně žádám, aby se návrh kolegy Faltýnka hlasoval odděleně.
Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o přednesených návrzích. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh.
Já chodím téměř každý víkend po akcích, ptám se lidí, co je pálí. Nám to říkají občané a my přenášíme tyto podněty do Poslanecké sněmovny a naším úkolem je to transformovat do návrhů a projednávat to s vámi. Takže to je vše a doufám, že tady dostanu uspokojivou odpověď na financování těch politických neziskovek, o to mi tady jde, to je ten můj dotaz, proč se tedy financují.
Ještě než budeme pokračovat v přihláškách, změníme to pořadí vzhledem k tomu, jak přišly faktické a přednostní přihlášky do rozpravy. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ferjenčík a s přednostním právem paní ministryně Maláčová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Základní problém je, že jste zpracovali legislativní paskvil, který dělá to, že lidé, kteří odvedli více peněz a pracovali více let, dostanou na důchodu méně peněz. To je přece úplně absurdní. A tohle vy jste navrhli a z toho důvodu my to nemůžeme podpořit. Takže prosím vás, neobviňujte nás tady, a pokud chcete skutečně pomoci těm nízkopříjmovým důchodcům, což my také chceme, proto podporujeme tento vládní návrh, tak připravujte ty legislativní návrhy důkladně, aby se člověk nemusel stydět pro ně hlasovat.
Pan poslanec Jan Zahradník, Lubomír Španěl, Jaroslav Holík.
Téma důchodů, to není žádné téma, které by bylo tématem našeho století, tématem naší doby. Zabývali se jím lidé poměrně podrobně již v minulém století. Ten článek se jmenuje Důchod invalidní, ale to slovo invalidní, nebo člověk invalidní byl tehdy vnímán jinak než dneska, v daleko širší míře - jako člověk, nebo osoba, která není schopna pracovat a prací sobě zajistit obživu. A tady Pokorný říká: Hlavní těžisko otázky sociální spočívá na zabezpečení výživy každého pracujícího člověka pro jeho stáří. - Čili tady to máte od Pokorného doporučeno. Já samozřejmě vím, že to asi není pro vás nějaké velké téma, ale pokud by kohokoli z té pracovní skupiny toto téma z minulého století, z předminulého století zajímalo, tak můžu ten článek samozřejmě poskytnout pro podrobnější studium.
Faktická poznámka pana poslance Lubomíra Španěla.
Já nevím, kde berete to přesvědčení, že každý si svůj maličký důchod zavinil sám. Věřte tomu, že jsou důchody, bavíme se tady o tom, že někteří nedosahují příjmu ani 13 tisíc, ale jsou důchody, které nedosahují ani 8 tisíc. A jak ti lidé s tím skutečně mají vyžít? Samozřejmě z toho důvodu má dneska menší důchod. Ale to přece neznamená, že budeme stále hledat výmluvy a nepomůžeme těmto lidem, aby vůbec přežili v naší společnosti. Prosím vás, zamysleme se nad tím.
Mezi 11. a 12. hodinou se omlouvá z osobních důvodů paní poslankyně Helena Langšádlová. Nyní pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se poslanec Roman Sklenák, také s faktickou poznámkou.
Moje maminka pracovala celý život ve výrobním družstvu Styl. Takže v současné době, kdy je průměrný důchod kolem 14 tisíc, tak je to jistá nespravedlnost.
Máte slovo, pane poslanče.
Já ke svým dvěma předřečníkům. Pánové, my se neposloucháme. Každý z nás, kdo tady sedí, má samozřejmě možnost a má právo předkládat pozměňovací návrhy. A až mám takový návrh, tak bych ho měl mediálně prezentovat. A v tom je ten problém. To, co vy jste předložili, prostě neodpovídá ani tomu, co tady prezentujete.
Vláda říká, že navýšila starobní důchody nejvýše v novodobé historii. Z určitého úhlu pohledu s tím lze souhlasit, konečně SPD tato navýšení vždy aktivně podporovala. Naopak svět příjmové chudoby je čím dál tím vyšší zdí oddělován od zbytku společnosti. Tam, kde to můžeme ovlivnit, musíme proti tomu působit. A navíc, česká společnost, charakteristická smyslem pro míru a přirozenou obecnou spravedlnost, velmi dobře chápe, že senior s měsíčním příjmem 30 či 40 tisíc korun nepotřebuje od státu akutně finanční pomoc ve stejné výši jako jeho generační kolega s měsíčním příjmem pod 10 tisíc korun.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík.
Já bych chtěl jen stručně reagovat na vystoupení kolegyně Šafránkové. To je zjevně protiústavní. Protože přece není možné, aby člověk, který pracoval déle, zaplatil víc peněz, potom měl nižší důchod než někdo jiný.
Nyní v rozpravě vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová.
Jednotlivé pozměňovací návrhy se pak snaží o další zvyšování v případě pečujících, jak navrhuje paní Golasowská, nebo v případě osob, které mají velmi nízké důchody, jak navrhuje předřečnice paní Šafránková, nicméně ani jeden z těchto dvou návrhů nemůžeme podpořit, a to nejenom kvůli jejich velice zásadním rozpočtovým dopadům, ale i z hlediska provedení. To jsou tedy postoje k pozměňovacím návrhům. A teď mi dovolte ještě krátkou poznámku obecně k celému návrhu jako takovému. Mě by zajímalo, jakým způsobem chce vláda přistoupit ke zvyšování i v příštích letech, protože ekonomika začíná přece jenom ochlazovat, a zajímalo by mě, jakým způsobem tedy má paní ministryně výhled do let 2021, 2022 a tak dále. Já bych řekla, že tato vláda se projevuje jako vláda lhostejnosti.
Kdyby se přerozdělily všechny ty zmíněné dotační zdroje, tak by se jednalo o zhruba deset haléřů každému důchodci. Tady bych se chtěl mírně ohradit ohledně toho, co zmínila paní ministryně ohledně té žádosti, že bude muset každý žadatel o důchod žádat o to, kdy to chce využít. Nově by nebylo prezenční studium na vysoké škole omezeno věkem studenta, ale bylo by omezeno celkovou délkou studia dle standardní doby prvního prezenčního studia daného stupně. Tento pozměňovací návrh by mohl pomoci mimo jiné řešit problematickou situaci doktorandů. Takže to mi přišlo doopravdy nadstřelené, to číslo, které bylo zmíněno. Piráti podporují zvyšování životní úrovně českých občanů všech věkových kategorií včetně seniorů. Bohužel je napsán tak technicky špatně, současně neférově a pravděpodobně i protiústavně, že to bohužel podpořit nelze. To by byla silná společenská nespravedlnost, která se jeví navíc jako proti ústavnímu pořádku. Proto vás, poslance SPD, žádám, nepředkládejte protiústavní návrhy, ať pro ně mohu hlasovat i já.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová a připraví se paní kolegyně Aulická.
I já jsem chtěla reagovat na pana poslance Okamuru, protože možná by se mohl trošku dovzdělat a zjistil by, že Rakousko je neutrální zemí a neutrální země opravdu nemohou být součástí aliancí. Mimochodem, v Kosovu měli 400 vojáků, kteří tam byli pod vlajkou NATO, takže prosím, než tady začnete rozsévat moudra, zkuste si něco přečíst, abyste se něco dozvěděl.

Takže já bych jenom chtěla říct do sálu, ať se snažíme, o co chceme, stejně ti lidé budou říkat: Babiš nám přidal.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se strašně omlouvám, ale já bych hrozně rád, vždycky když se bavíme o průměrech, slyšel ještě i medián. Pokud se tady bavíme o průměrech, bylo by dobré, aby vždycky zazněl i medián, abychom měli jasnou představu, o čem se vlastně bavíme.
Chci říct, že odmítáme hysterii, která se rozpoutala okolo našeho nominanta do Rady ČTK Michala Semína, kdy sociální demokracie vyhrožuje, že v případě, že ho podpoří poslanci hnutí ANO, padne vláda. Naprosto nesmyslná jsou nařčení obviňující Michala Semína z antisemitismu. Magistr Semín vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk - pedagogika. Michal Semín stál u zrodu domácího vzdělávání v České republice a v roce 1997 založil Společnost přátel domácí školy. Michal Semín je od roku 1993 ženatý, má s jednou ženou devět dětí. Je humanitně zaměřen, věnuje se politice, sociální etice, filozofii, médiím. Přednášel na tato témata nejen v České republice a na Slovensku, ale i ve Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Polsku, Itálii -
Omlouvám se, pane předsedo. Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme vyslechnout argumentaci pana předsedy klubu. Prosím, pokračujte.
Děkuji vám. Byl bych rád, kdyby tato argumentace nezapadla a nezůstala pouze ta z Václavského náměstí. Pokud jde o obviňování Michala Semína z antisemitismu, tak bych rád připomněl, že ho v jeho kandidatuře do Rady ČTK podpořil český židovský publicista Benjamin Kuras. Pro funkci v ČTK je Semín mimořádně kvalifikovanou a morálně pevnou osobností, řekl o Semínovi Kuras. Pokud jde o obvinění z antisemitismu, přečtu zde vyjádření Michala Semína: Antisemitismus je mi odporný a mám celou řadu židovských přátel tady i v zahraničí. Tvrzení, že jsem antisemita, je lež a pomluva. Dokonce bych už řekl, že je to snaha kriminalizovat tu názorovou opozici. Antisemitismus je mi odporný, nerozlišuji lidi podle rasy, ale podle charakteru. Svůj vztah k druhým lidem si výhradně utvářím na základě jejich názorů a skutků, nikdy podle jejich příslušnosti k rase či etniku. Poslanci Richterová, Kupka a Stanjura chtěli svými projevy vyvolat dojem, že chovám předsudky k osobám židovského původu. Je to samozřejmě nesmysl. Dosvědčit mi to mohou moji židovští přátelé nejen doma, ale i v zahraničí. Samozřejmě že ne. Rovněž jsem nikdy netvrdil, že Izrael zosnoval atentáty z 11. září 2001, jak se snažil přítomným poslancům dezinterpretovat můj starší rozhovor pro Parlamentní listy poslanec Stanjura. Opravdu si musí odpůrci mých národně konzervativních postojů vypomáhat takovými fauly? Byl jsem přímým aktérem nejen listopadových událostí, ale i vlastní přípravy studentského protestu. Angažoval jsem se v hnutí Za občanskou svobodu a založil studentskou sekci Demokratické iniciativy. Za tyto aktivity jsem byl mnohokrát vyslýchán, krátce zatčen a vyloučen ze studií. Když mi estébáci vyčítali, že rozvracím socialismus, nemohl jsem říct ani popel. Když mi soudruh poslanec Kupka, ODS, v České televizi nadává do antisemitů, takřka se slzou v oku vzpomínám na ty dávné soudruhy, neboť ti měli v hodnocení mých postojů a motivů alespoň pravdu. Mediálnímu lynči, jemuž jsem na Kavčích horách i v jiných médiích vystaven, nelze čelit jinak než s nadhledem, svědectvím pravdě a pohrdáním novodobými kádrováky.